Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Zahájil jsem hlasování.
N127 - výroba pilařských a impregnace dřeva.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
N152 - výroba jiných základních anorganických chemických látek.
Já jsem se domníval, že zejména poslancům ANO záleží na tom, abychom to projednali co nejdříve. Ale kdyby je přečetl pan zpravodaj, šlo by nám to rychleji. Zvažte to prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji.
Stejně tak apeluji i na vás, protože součástí pozměňovacích návrhů je, že ten, kdo je přednáší, má stručně říct, o čem jsou.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
N34 - zpracování osiva pro účely množení.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Přečtu omluvy. Pan poslanec Kupka je tady také, takže omluva je stažena.
Kolegové, budeme pokračovat.
Zahájil jsem hlasování. Další prosím. Zahájil jsem hlasování. Další prosím.
N115 - výroba pracovních oděvů.
Prosím další návrh. Prosím další návrh.
Nebylo přijato stanovisko.
Kdo je proti? Než se přihlásíte, seznámím vás s omluvenkou. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.
Zopakujeme hlasování.
Návrh byl zamítnut. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Doufám, že pan zpravodaj bude reflektovat tento požadavek. Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva.
Ne, ne, ale já jsem opravdu přesvědčen, že pod číslem NACE je naprosto jasně specifikována činnost, které se to týká.
Myslím, že jsme slyšeli stanoviska. Takže já bych zahájil toto hlasování. Tohle hlasování prohlašuji za zmatečné.
Já myslím, že to je správná připomínka, která zazněla z pravé strany z poslaneckých lavic, že nejsme jediní, kteří sledují to hlasování. Budeme hlasovat o NACE pod kódy 0127 - pěstování rostlin pro výrobu nápojů.
Pane předsedo, já se omlouvám, ale v sále byl hluk a já jsem neslyšel, o čem budeme hlasovat.
Já to zopakuji. Pěstování rostlin pro výrobu nápojů.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Nejedná se o obstrukci.
Druhá věc. Padá tady celá řada mýtů ohledně úhradové vyhlášky. Prosím vás, my jako Ministerstvo práce a sociálních věcí známe tu skladbu klientů a jejich příjmovou situaci. A třetí věc. Ještě jednou. Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá 6 miliard nespotřebovaných výdajů. Všechny ty věci jsou vyčleněné na dokofinancování evropských fondů, na investici do IT.
Děkuji za dodržení času. Ještě vás seznámím s omluvou. Paní poslankyně Šlechtová se nám omlouvá mezi 20. a 21. hodinou.
Já jsem neřekla, že to situaci vyřeší. Já jsem pouze řekla, jaký je stav. Ale je to o tom, že neříkám v žádném případě, že to situaci vyřeší. Já jsem opravdu přesvědčena o tom, že rezerva na nové IT systémy nebo na investiční akce, já si myslím, že ta rezerva by měla jít v první řadě na dofinancování sociálních služeb. A myslím si, že ty finanční prostředky by tam měly jít co nejdříve, protože my máme v červnu zastupitelstva.
Taky děkuji.
My jsme tady v přímém přenosu svědky prastarého sporu mezi centrální vládou a kraji. Samozřejmě není snadné najít dobrý poměr toho, co se platí z centrály a co je na samosprávách. Ale prosím vás, stále dokola je potřeba si připomínat, že tady jsou opravdu rukojmí - klienti, ale i zaměstnanci.
Jenom krátce.
Prosím, máte slovo.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, tvrdí vládní poslanci z největší vládní strany, z nejvýznamnější vládní strany, má 6 miliard. Myslím si, že tam jsou věci, které jsou nezpochybnitelné, a jsou věci, které jsou diskutabilní. To já samozřejmě nejsem schopen posoudit. Nám je to v zásadě jedno. Nám je to v zásadě jedno. To je jednoduchá trojčlenka. Tady vidím spíš ideologickou předpojatost než snahu hledat pragmatické a schůdné řešení. Přitom jsou to maximální částky. Neznamená automaticky, že je každý použije. Myslím si, že ti ředitelé či ředitelky moc dobře vědí, jaké mají klienty a co je v jejich možnostech. Takže buď to půjde jednoduše, nebo složitě. Nechci teď kritizovat jiné výdaje, ale myslím si, že to docela řešitelné je. Kdo jiný?
Co se týká procesu a výběru projektů, cílem je na základě výsledků hodnocení projektů vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat cíle programu. Řídicí orgán vypracuje metodiku pro hodnocení a výběr projektů a kritéria pro hodnocení projektů, na základě kterých bude posuzována kvalita projektů a jejich přínos k cíli programu. Kritéria musí být srozumitelná, vyhodnotitelná, prostřednictvím kritérií musí být ověřena účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu. Tato kritéria a metodiku schvaluje monitorovací výbor. Monitorovací výbor je složen ze zástupců řídicího orgánu, zástupců žadatelů, partnerů, neziskových organizací, národního orgánu pro koordinaci a Evropské komise a následně je zveřejněna samozřejmě na webových stránkách programu. Vše je tedy transparentní. Všichni hodnotitelé a členové komisí podepisují čestné prohlášení o nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a etický kodex před zahájením hodnocení. Certifikace výdajů se povinně provádí před zasláním každé žádosti o průběžnou platbu pro daný program do Evropské komise. Po provedení certifikace se do Evropské komise odesílá žádost o průběžnou platbu. Evropská komise ji následně proplácí na účet Ministerstva financí. V průběhu celého procesu může docházet ke korekci požadovaných výdajů, ať již ze strany řídicího orgánu, platebního a certifikačního orgánu v průběhu certifikace a v závěru je možná korekce i ze strany Evropské komise. Proces auditu skutečně není nic ojedinělého, v čem by Česká republika neměla žádnou zkušenost. Probíhá to tak, že Evropská komise zašle stálému zastoupení České republiky při Evropské unii dopis obsahující návrh auditní zprávy. Nejprve bývá zaslána anglická verze. Následně je státnímu zastoupení v Bruselu zaslán dopis s návrhem auditní zprávy v českém znění, kde je určen termín, dokdy se musí členský stát vyjádřit. Lhůta pro zaslání odpovědi je nejčastěji dva měsíce od doručení české verze. V případě tohoto návrhu žádná lhůta zatím neběží. Jde o předběžný návrh, který Evropská komise zaslala. Musím ale říci, a ráda bych zde upozornila na velmi nestandardní postup v tomto případě ze strany Evropské komise. To se ještě nikdy nestalo, což samozřejmě ta elektrická verze bývá běžný postup. Stálé zastoupení tuto papírovou podobu naskenovalo a pomocí systému ji odeslalo České republice. Zpráva není nikým podepsána, v současné chvíli tak ani nemáme jistotu, kdo se na zpracování zprávy podílel. Rovněž nejsou uvedeni adresáti. Jedná se tedy opravdu o velmi zvláštní způsob komunikace a doufám, že to je skutečně první a poslední renonc ze strany Evropské komise. Národní orgán pro koordinaci následně vypracuje harmonogram pro přípravu reakce České republiky a v součinnosti s ostatními dotčenými orgány vypracuje odpověď na návrh auditní zprávy. Jakmile bude reakce vyhotovena, bude zaslána státnímu zastoupení v Bruselu, které ji diplomatickou cestou předá Evropské komisi. Evropská komise následně vypracuje závěrečnou auditní zprávu, ve které by měla být zohledněna reakce české strany. Závěrečná auditní zpráva je pro národní orgán pro koordinaci klíčová z hlediska vyhodnocení dopadu jednotlivých zjištění. Není výjimkou - a tady podtrhuji - není výjimkou, že auditoři Evropské komise znění zprávy na základě zaslaných připomínek upraví. Zdůrazňuji, že metodická úprava nemůže upravovat povinnosti nad rámec zákonné úpravy, ani je zpřísňovat. Samotná kontrola poskytování dotací je v gesci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj ani národní orgán pro koordinaci není orgánem, který by vykonával kontrolu nad poskytováním dotací ze strany řídicích orgánů. Kontrolu provádějí zejména samotné řídicí orgány, auditní orgán, Evropská komise, popřípadě Evropský účetní dvůr. Od začátku období pak probíhají další audity Evropské komise, které mimo jiné auditují i proces hodnocení a výběr projektů. V žádném - opakuji v žádném - z dosavadních auditů pak Evropská komise neidentifikovala pochybení v nastaveném procesu poskytování dotací. Jestli dovolíte, musím konstatovat na základě samozřejmě informací z médií, to, co jsem si v médiích přečetla, že některé návrhy té zprávy jsou opravdu nepřesné, zavádějící a bohužel někdy i nepravdivá tvrzení. Dovolte, abych pro představu uvedla opravdu jenom několik příkladů. To je nesmysl. To prostě není pravda, protože rada nemůže nikomu nic ukládat.
Tak jestli mě vystřídáte?
Prosím, máte slovo.
A druhá věta: "V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků."
Dobrý den. Já bych chtěl přednést společný návrh usnesení za ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k předběžnému návrhu auditu Evropské komise ke střetu zájmů člena vlády. "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
To chápu. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Potom tady máme ještě jeden návrh usnesení. Takže já požádám předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo.
Já jsem to usnesení přečetl, předal jsem ho panu předsedovi Bartošovi.
Žádnou přihlášku tady nevidím. Takže já končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích usnesení.
Zazněly zde tři návrhy usnesení. První návrh usnesení předkládal pan předseda Tomio Okamura.
Návrh tohoto usnesení byl schválen. Hlasování číslo 444, přihlášeno 178 poslanců, pro 69, proti žádný. Návrh usnesení nebyl schválen.
Máme tady premiéra, který mluví zvláštně, který mluví velmi razantně, který umí svým politickým oponentům vynadat, který umí poukázat na veškeré křivdy, které se mu v životě staly, který umí ukázat, jak úspěšným člověkem je, přičemž svůj úspěch poměřuje pouze vydělávanými penězi, ale mluví stále jenom o sobě a mluví stále jenom a jenom o svém problému. To nám dokládá jediné - mentalita pana premiéra Babiše je taková: Česká republika jsem já. Agrofert je Česká republika. Tak Evropská unie, která poskytuje evropské peníze, jistě bude kontrolovat, zda jsou dodržovány evropské normy a dodržována evropská pravidla při tom, jak se dotace v České republice čerpají. Zároveň Andrej Babiš neváhá poukazovat na všechny ostatní, že jsou těmi, kteří nic nedokázali.